Vážený pane ministře, uklidněte mě prosím a potvrďte, že váš slib pronesený na výboru stále platí, že miliarda pro památky v příslušných dotačních programech Ministerstva kultury je i nadále naším společným cílem , kterého bychom chtěli dosáhnout už ve státním rozpočtu na rok 2016, a že tento návrh podpoříte i ve třetím čtení. Děkuji.
Tak pan ministr Herman odpoví. Prosím, pane ministře, máte svých pět minut.
Děkuji, pane předsedající. Já opět chci poděkovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Kovářové za její podporu kulturních památek. Myslím, že i ta výstava zde v aktech je velmi demonstrativní, jasná a pozitivně ukazuje ty potřeby, které jsou. To znamená, děkuji, že jste, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně, zde zopakovala ty základní teze z mého včerejšího vystoupení. Na druhou stranu opět zopakuji, že se musíme skutečně pohybovat v mantinelech reálných možností. Samozřejmě, pokud by nebyla zabezpečena bezpečnost naší země, nebudou zabezpečeny ani památky. To znamená, že po této stránce zde chci být loajálním členem naší koaliční vlády a vnímat ty potřeby tak, jak je vláda ve svém sboru nastaví. Nicméně meritorně mou podporu ten návrh má. Ale abych byl konkrétní.
Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Jestli pan kolega Stanjura mi pomůže, jinak bych musel sám navrhnout přerušení tohoto projednávání. Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Kdo je proti? Návrh byl přijat a projednávání interpelace bylo přerušeno. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jste, že jednání bylo přerušeno, a mně vzhledem k tomu, že jde o problém, který se týká osobně premiéra Sobotky, prostě nezbývá nic jiného, než abych jednoznačně dal najevo, že považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká, a za těch okolností navrhuji další přerušení projednávání do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Máme procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra Sobotky. Kdo je proti? Jednoduchý návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat a i tato interpelace, její projednávání bylo přerušeno.
Tak jako v předchozím bodě pro nepřítomnost pana premiéra žádám o přerušení tohoto bodu. A jen poznámka.
Kdo je proti? Návrh byl přijat a i tato interpelace a její projednávání bylo přerušeno. Pan poslanec Stanjura se hlásí. Kdo je proti? To je k této věci vše. Očekávám tedy v 11 hodin vaše další návrhy. Prosím, abyste mě pozorně poslouchali, protože to není úplně běžná záležitost. Potom bychom, pokud to nebude přerušeno, museli pokračovat, protože máme ještě dvě přihlášky do rozpravy.
Vážené dámy, vážení pánové, myslela jsem samozřejmě do pátku tohoto poslaneckého týdne, tedy do zítřka.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Není přítomen, budeme tedy pokračovat panem poslancem Michalem Kučerou. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Zahajuji přerušený bod
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem připravená reagovat na veškeré podněty, které zde včera padly, protože jich tady padlo hodně, ne všechny byly věcného charakteru, nicméně jsem byla požádána, abych tak nečinila, takže tak neučiním, nicméně vám chci sdělit, že -
Prosím všechny, kteří mají diskusi nad jiným tématem než jsou veřejné zakázky, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Prosím, pokračujte.
My k tomu budeme připraveni. Takže za mě opravdu garance maximální součinnosti mé i mého resortu. Děkuji za pozornost a budu se těšit.
To je jeden moment. Očekával jsem, že se ho budu moci zeptat. Pozitivní návrh. Čili bychom museli hlasovat o prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů. Já s vámi nesouhlasím, protože pokud jsem řídil schůzi, paní ministryně reagovala na jednu otázku a obhajovala svých 50 dnů, takže v rozpravě padl.
Čímž tak činím.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Prosím nyní, aby se jménem vlády ujal slova ministr Richard Brabec.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, to bude stručné. Tato smlouva byla podrobně uvedena v prvním čtení panem kolegou Chovancem. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se ale nikdo nehlásí, takže končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti? Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Etiopské federativní demokratické republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu obou stran na sjednání dohody se v roce 2011 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl text dohody. Text dohody je velmi liberální, odpovídající současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků, vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí široké možnosti ke komerčnímu využití. Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu.
Jak bylo již řečeno, tato smlouva vznikla z iniciativy etiopské strany, které měly zájem létat v poolu s Lufthansou do Prahy. Existují, dokonce létají s moderními boeingy typu Dreamliner. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě."
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Dohoda o letecké dopravě by se tak měla stát prvním takovým dokumentem upravujícím tyto vztahy na bilaterální úrovni. Jedná se o liberální text, který vychází z českého návrhu a obsahuje úpravu všech důležitých oblastí letecké dopravy, jako je stanovení rozsahu přepravních práv a další nezbytné podmínky pro provozování obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami, spolupráci v oblasti provozování, bezpečnosti i ochrany letectví před protiprávními činy a další. Letecká dohoda zavede jasný právní rámec v oblasti letecké dopravy mezi oběma státy a může přispět i k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů s Jamajkou.
Spoluúčast státního rozpočtu na všech projektech z evropských fondů je v návrhu rozpočtu na rok 2016 podložena částkou 50 mil. korun. Nelze opomenout ten velmi důležitý blok, a to je záchrana a obnova kulturních památek a veřejné služby muzeí. Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v sobě spojují jak státní podporu, tak soukromé investice, a tím přinášejí kromě kulturní hodnoty obnovených památek i pozitivní dopady na ekonomiku. Takže znovu vám děkuji za vaši podporu a je třeba, abychom se snažili, aby tento trend, který se nám podařilo nastartovat, abychom ho drželi i v příštích letech, a pevně věřím, že ani globální výzvy a bezpečnostní situace jej nezabrzdí.
Děkuji panu ministrovi Hermanovi za odpověď. Paní poslankyně Kovářová doplní svou otázku.
Chápu, že říkáte, že jste navýšili na národní kulturní památky, na národní kulturní poklad, ale na památky kulturní, kterých je 40 tisíc, jste navýšili asi o 150 mil. Nerespektoval jste usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který vás vyzval, abyste do těch šesti programů dal minimálně jednu miliardu, a to mě mrzí. Chápu, že jsou nějaké priority vlády, je zde bezpečnost, s tím já velmi souhlasím, ale také rozpočtový výbor dal jasně najevo, že prioritou je sport, a našel navíc 250 mil.
Pan ministr doplní svou odpověď na doplňující otázku paní poslankyně Kovářové.
Děkuji za slovo. Ano, plně sídlím tento úhel pohledu a vnímám, že kulturní památky jsou skutečně tím rodinným stříbrem naší země, za kterým k nám přijíždějí miliony lidí z celého světa. Já jsem přesvědčen, že se mi daří postupně získávat pochopení i třeba těch členů vlády, kteří řekněme nevnímají prioritu péče o památkové dědictví tak výrazně jako já. Ale to je nakonec logické, to je úkolem ministra kultury. I když se podíváme na tuto oblast čistě optikou ekonomickou, tak to znamená obrovský přínos, protože jak vnímáme třeba situaci v oblasti kinematografie, jsou to právě památkové objekty, a to nejenom exteriéry, ale i jejich interiéry, které k nám zvou filmové společnosti z celého světa, protože laicky řečeno se v podstatě u nás kulisy nemusejí stavět. To znamená ano, souhlasím s vámi, je třeba tyto priority nastavit tak, aby odpovídaly reálné situaci, že památky jsou rodinným stříbrem. Mohu vám slíbit prostřednictvím pana předsedajícího, vážená paní kolegyně, že se o to budu i nadále snažit, a znovu vám děkuji - vám i všem - za podporu této věci.
A jsme u další interpelace a to je interpelace paní poslankyně Pavlíny Nytrové na ministryni školství Kateřinu Valachovou. Takže paní poslankyně Kovářová má slovo.
Děkuji. Vážený pane ministře, jak napovídá název mé interpelace, chtěla jsem se ptát na něco úplně jiného, než na co se nakonec zeptám. Nemůžu jinak. Víte, mě už moc nebaví podávat přihlášky k ústním interpelacím, v případě úspěchu při losování svoji interpelaci přečíst a na písemnou odpověď připravenou úředníky ministerstva čekat měsíc. Abych své rozhořčení zasadila do určitého rámce: Pokouším se vás ústně interpelovat v různých věcech už od letošního května. A ani dnes se mi to nepodaří. Vy jste se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodíte. Pokud se pamatuji dobře, naposledy jste tu byl ve čtvrtek odpoledne na ústních interpelacích 30. dubna. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, nezlobte se, to už je prostě moc! Proč se ústních interpelací neúčastníte? Bojíte se nepříjemných dotazů poslanců a neumíte na ně reagovat? Anebo námi jako poslanci pohrdáte a nemíníte s námi trávit čtvrteční odpoledne? Takového ministra nemůže hájit žádný poslanec, opoziční ani koaliční. Za sebe mohu říci, že se na vás těším, a myslím to upřímně. Mrzí mě, že nedostanu odpověď na to, proč prioritou ministra financí a celé vlády není vedle sportu také obnova kulturních památek. Děkuji.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Paní poslankyně Radka Maxová vzdala svou přihlášku na pana ministra Pelikána, vzala ji zpět, a jsme tedy u interpelace pana poslance Michala Kučery na ministra Milana Chovance. Pana kolegu Kučeru ale také nevidím, takže i jeho přihláška propadá a nedozvíme se nic o zajištění pořádku a shromažďování.
Chápu sice, že především současná mezinárodní bezpečnostní situace dává asi dostatečně pádný důvod k určitým opatřením, na druhou stranu mám pochybnosti o tom, zda sebelepší zabezpečovací zařízení a opatření pomohou lidem, kteří s nimi neumějí zacházet. Vážený pane ministře, s ohledem na to, co bylo řečeno, bych se ráda zeptala na to, jakým způsobem se jednání o zabezpečení areálu Pražského hradu vyvíjejí, a dále na to, zda má váš resort v plánu také určitou bezpečnostní osvětu, a to nejen směrem k osazenstvu Kanceláře prezidenta republiky, které podle mého názoru v případě podařené osvětimanské výpravy jednoznačně selhalo. Jednou by se takový šlendrián nemusel vyplatit.
Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra vnitra o odpověď.
Debatovali jsme s panem prezidentem o rozsahu těchto opatření a samozřejmě jsme to přenechali v konečné fázi odborníkům, kteří museli debatovat i s památkáři, protože dejme tomu zavádění kamerového systému by muselo být v souladu s ochranou památek, a Pražský hrad je památkou z nejcennějších. Tato pracovní skupina nadále pracuje. Pravděpodobně ochrana Pražského hradu bude rozdělena do několika sekcí a do několika časových os. Já budu připraven v následujících týdnech tady podat zprávu, a to z pozice ochranné služby prezidenta, jestli tam došlo, nebo nedošlo k porušení zákona. Teď v současné době nejsem schopen zodpovědně říct, jestli tomu tak bylo, nebo nebylo. Otázka financování. My jsme se bavili o rozsahu toho financování.
Děkuji panu ministrovi vnitra.
Já si myslím, že je to jedna z oblastí, kde v minulosti došlo k podcenění, nebo ne k takovému důrazu, který měl být kladen. Myslím si, že v budoucnu její důležitost ještě bude vzrůstat. My vedeme jednání s Ministerstvem financí. Ustoupili jsme od požadavku na finance, ale nemůžeme ustoupit od požadavku na funkční systemizovaná místa. Jsme zatím v rozporu s panem vicepremiérem Babišem a bez toho, abychom se shodli, jsme to zatím vládě nepředložili. To je vyčerpávající zpráva k této věci.
Děkuji panu ministrovi vnitra.
Děkuji za slovo. Údajně od ledna plánují další restrukturalizaci nemocnice. Zřejmě vyházejí všechny nepohodlné lidi a pak se zpětnou platností písemně předělají strukturu nemocnice, kterou nově vydá ředitel. Souvisí jejich instalace s uvolněním částky 800 mil. korun na investice do nemocnice na výstavbu urgentního příjmu? Pan Tůma byl rovněž zastáncem karlovarských losovaček. Čím se kvalifikovaly zmíněné osoby pro tyto funkce?
Já si myslím, že je potřeba věci do hloubky prošetřit a vyřknout definitivní soud až potom, až budou sneseny všechny argumenty. Vyčkejme si tedy na jejich závěry a uvidíme, jakým způsobem to posoudí orgány, které jsou k tomu nadány ze zákona. Průvod nebo část těchto lidí zamířila ke Strakově akademii, kde došlo k potyčkám s policií. Ze všech těchto akcí se pořizují videozáznamy, které jsou velmi pečlivě zkoumány, a to včetně výroků aktérů, kteří v rámci těchto shromáždění vyřknou dejme tomu heslo, které by mohlo porušovat zákon. Je zván soudní znalec. To znamená, policie může zasahovat vůči těmto lidem v případě, že soudní znalec v oboru konstatuje, že předmětné výroky, o kterých jste hovořil, jsou porušením zákona. Ty, o kterých jste hovořil, to pravděpodobně splňují. Je potřeba je mít zaznamenány.
Pan poslanec má doplňující otázku.
Vážený pane ministře, já tady nestojím před tou věcí poprvé. Já jsem vás už tuším v minulém roce interpeloval ohledně podobného chování a neadekvátního zákroku policie během návštěvy prezidenta republiky v Opavě, kde Policie České republiky obdobně zasahovala proti pokojným odpůrcům prezidenta Zemana. Já začínám nabývat dojmu, že buď Policie České republiky není dostatečně poučena, jak v těchto případech postupovat, anebo že ty excesy, kterých se Policie České republiky dopouští, jsou systémovým pochybením. Já bych vás rád požádal o vysvětlení tohoto chování.
Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.
A pokud se nějaký exces stane, tak ministrovi vnitra v minulosti byla odebrána jeho inspekce. Já nechci vést debatu, jestli to bylo dobře, nebo špatně, ale současný stav je, že máme Generální inspekci bezpečnostních sborů, která řeší nejenom policii, ale i ostatní složky, ne všechny podléhající Ministerstvu vnitra. Ale opravdu je velmi složité soudit celý zásah podle jedné skutečnosti, jednoho okamžiku. Je potřeba to vyhodnotit, posoudit, a pak samozřejmě padni komu padni. To znamená, ty věci, o kterých hovoříte, posoudíme.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci horního zákona a důlních škod.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v říjnu 2011 OKD oznámila rozšíření těžby v obci Karviná, Orlová a Doubrava. V té době nebyla zpracovaná dokumentace EIA, nebyla podepsána dohoda s městem Karviná o vyřešení střetu zájmů. Teprve v roce 2014 byla vypracována EIA, která je oproti původnímu záměru zredukovaná. Zredukováním záměrů došlo k situaci, kdy OKD v průběhu roku 2012 vykoupila určitý počet nemovitostí, některé už jsou dokonce zbourané, které tuto oblast těžba nezasáhne, a bude mimo vlivy plánované těžby. Ministerstvo životního prostředí dosud závazné stanovisko nevydalo. Byla vyplacena důlní škoda v předstihu, ale žádná důlní škoda nevznikne. Je v pořádku, když OKD vykupovala tímto způsobem? Společnost OKD použila k výplatám důlních škod v předstihu zákonem stanovenou rezervu na výplatu důlních škod. Jednalo by se o neoprávněné čerpání peněz z této rezervy? A naposledy, při výkupu staveb nedochází k převodu nemovitosti. Nejedná se tedy o obcházení zákona? Děkuji za odpověď.
Poprosím pana ministra průmyslu a obchodu o odpověď.
Pokusím se alespoň v obecné rovině reagovat na jednotlivé otázky. K vaší první otázce mohu sdělit, že není důvod částku za důlní škodu vracet. Nemovitosti byly vykoupeny na základě dohody s majiteli jako projev svobodné vůle obou stran. Předání je podmíněno demoličním výměrem pro danou nemovitost.
Čili k tomuto směřuje můj dotaz, zda se i do budoucna tedy počítá s tím, že tyto lesy budou spravovány Vojenskými lesy, že nebudou předmětem restitucí v rámci žádostí římskokatolické církve a budou uchovány jako jeden celek.
Děkuji, pane předsedo. To bude plně v souladu s těmito dokumenty. Čili toto vše je součástí mimochodem materiálu, který bude vláda ještě teď v prosinci projednávat.